Takže v kontrastu s tím vidíte, jak vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic. To však vláda Petra Fialy z ODS i nadále odmítá a místo toho chce vydávat mnohem více peněz na zbrojení v době, kdy občané čelí tvrdým dopadům potravinové a energetické krize. Ale nám to ukradené není, my bojujeme za všechny slušné občany v České republice. Mě vůbec nezajímá, co chtějí v Moskvě, ve Washingtonu, v Bruselu nebo nevím - v Pekingu, mě zajímá tady Česká republika, naši občané. Jejich zájmy my v SPD hájíme a chci, aby měli dobrou životní úroveň, aby měli peníze na základní životní potřeby, a to je zásadní rozdíl mezi SPD a touto Fialovou vládou. To je důležité zdůraznit. To tedy opravdu se mi nelíbí a nelíbí se to určitě ani občanům. Pochopitelně se jim to nelíbí. Takže jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra a pražského primátora a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.
Nebudeme tu humanitární dávku v penězích dávat těm, kteří ve státních institucích dostávají kontrolovaně jídlo, hygienické zázemí, to znamená veškeré zaopatření - v tom státem garantovaném ubytování, to je potřeba si ještě říci. Tady na tom jsem snad odpověděl, CIS - HUMPO jsem odpověděl. Takže ještě jednou. To byl pracovní model Frontexu, jediné číslo, které jsem v té době měl k dispozici. To není nějaká změna, že jsem se vyspal, to je nějaký postup v tom, jak se dostáváme k tomu, co po nás chcete, k datům, se kterými pracujeme. Já jsem vám to přislíbil představit, až to bude zařazeno na bezpečnostní výbor. Ministr vnitra neurčuje program bezpečnostního výboru - nezlobte se na mě, neurčuje. Stát neplatí nic pojištěncům, prosím pěkně, stát platí zdravotním pojišťovnám. Ty peníze nikde nezmizí, ty peníze zůstávají zdravotním pojišťovnám, které potom platí zdravotní péči v České republice. Stát těm pojištěncům jako takovým do ruky a do kapsy nic nedává a ty peníze nikde v tom systému nezmizí. Byly tady dotazy na to, kolik procent lidí pracuje na dohodu, kolik pracuje v rámci těch 65 000 lidí na trvalý pracovní poměr. Ta čísla ještě přesně pro vás zjistím, je to požadavek náš na MPSV, ale i kdyby ti lidé pracovali na dohodu, tak to lze v mnoha případech přece pochopit. Ti lidé nevědí, jestli tady v září budou. A to není jenom tak, že by zlí čeští zaměstnavatelé je nutili do toho, aby šli na dohodu. Ti lidé mnohokrát tu dohodu sami aktivně chtějí. A tohle všechno je v rámci strategického plánování toho, co máme pod kontrolou, od začátku to plánujeme. Ve strategické skupině jsou zástupci všech relevantních ministerstev, schází se každý týden a na rozdíl od předchozí vlády jsme nevybočili z krizového řízení. Nevytvořili jsme žádné duplicity systému, nevytvořili jsme žádné rady, které by nebyly nikam zařazeny, ale všechno řídí Ústřední krizový štáb, který zřizuje svá pracovní tělesa, a ta pracovní tělesa zřizují případně nějaké externí skupiny. Tehdy jste je neměli, tehdy jste tady poslušně poslouchali a přihlíželi tomu, že ten plán reálně nebyl a že se tady poměrně dost zmatkovalo.
Nyní tedy k faktickým poznámkám.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný podvečer.
Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní požádám o vystoupení poslance Jiřího Kobzu a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Je možné, že něco z toho, co budu říkat, už bylo řečeno, ale opakování - matka moudrosti. Vrcholem pomyslného ledovce je to, že vláda jednak vůbec neví, kolik válečných uprchlíků se zde fakticky nachází, jelikož odhady a údaje se liší o vysoké desítky tisíc, což má naprosto katastrofální vliv na jakékoliv plánování ubytovacích kapacit, míst ve školách, ve školkách, na kapacity zdravotního systému a hlavně to znamená vyhazování obrovských prostředků ze státního rozpočtu bez reálného podkladu a důvodů. Liknavý postup vlády vedl k tomu, že náš sociální systém zneužívají osoby, které, což už opakovaně musela přiznat i sama vláda, nemají na statut válečných uprchlíků a na statut dočasné ochrany vůbec nárok. Jde především o zakarpatské Romy s maďarskými pasy, se kterými si vláda neví rady, kraje si je přehazují jako horký brambor a opět to stojí nemalé veřejné peníze. A teď se dostáváme k novele lex Ukrajina, respektive k tomu, že v konání vlády v tomto směru panují velké vnitřní rozpory, že se fakticky ani vlastními zákony a záměry sama neřídí. V důvodové zprávě k tomuto zákonu totiž vláda uvádí: "Po opadnutí prvotní vlny zaznamenává Ministerstvo vnitra a Policie České republiky řadu důvodů, kdy není nutné dočasnou ochranu udělovat, případně pominou důvody, aby u konkrétní osoby dále trvala. Je třeba vycházet z premisy, že dočasná ochrana je subsidiární formou ochrany, tedy aplikuje se pouze v případě, že není za ochranu odpovědný jiný stát. Jedná se zejména o situace, kdy je zjištěno, že osoba je zároveň občanem jiného členského státu Evropské unie." Jako poslanec zvolený za Prahu a také jako dlouholetý obyvatel městské části Prahy 10 - Malešice mě samozřejmě velmi zajímají hlavně ty příklady, které se dotýkají mého regionu a občanů, které zde zastupuji, v podstatě se jedná o mé sousedy. Jde zde jednak o stanové městečko pro 150 migrantů, které se už staví na pozemku České pošty v Malešicích, a to nejenom bez vědomí místních občanů, ale dokonce bez vědomí a souhlasu místní radnice, pouze z rozhodnutí ministra Rakušana a pirátského primátora Hřiba. Mimochodem, dle vyjádření starostky Prahy 10 Chmelové jsou s tím spojeny i další problémy s kácením dřevin bez potřebného povolení. Ale to jen na dokreslení toho, jak důležité jsou pro celostátní i pražskou vládu příslušné právní normy a legální postupy. Musím za sebe konstatovat, že pražský primátor se spíš chová jako feudální pán než jako zvolený zástupce občanů. Ministra Rakušana se ve své interpelaci tážu mimo jiné na to, proč toto rozhodnutí nekonzultoval s občany Prahy 10 - kterých se to, a jeho negativní dopady, budou nejvíce týkat, to samé platí i pro primátora Hřiba - ale také na to, jaké budou celkové náklady na vybudování a provoz tohoto zařízení, které proti své vůli financují čeští daňoví poplatníci. A také by mě moc zajímalo, jak hodlá v tomto táboře zajistit bezpečnost, hygienu, veřejný pořádek a především, protože se jedná o 150 lidí, sanitaci této oblasti, a kolik to bude stát. Hlavní otázkou je ovšem to, proč Ministerstvo vnitra a vedení Prahy vůbec zřizují a z veřejných peněz financují ubytovací zařízení pro osoby, které nejsou válečnými uprchlíky a které nemají žádný právní ani jiný nárok na pobyt v České republice financovaný českými občany, respektive nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice, což vláda explicitně přiznává a tímto návrhem zákona to i potvrzuje. Mimochodem, i v lokalitě Malešic, kde se staví ono zmíněné stanové městečko, se rovněž v blízkosti nachází ubytovací zařízení pro bezdomovce. Co tím chci říct? Že se vláda ve věci uprchlické vlny chová alibisticky a pokrytecky a obchází i své vlastní normy, ale především obchází občany.
Protože vy víte, že jste pokrytci, že ty volby tím pádem prohrajete. Z médií jsem četl, že má rodinný dům se zahradou. Znovu říkám, v září jsou komunální volby, kde sami kandidujete určitě, no a to se vám nechce. To je neskutečné pokrytectví. Já vím, že neschválí, protože vy se bojíte, vy nemáte žádné řešení, takže vy zamítnete tyto důležité body. To jsou body, které my tady už několik měsíců navrhujeme.
Pokud by ten byl řádně doprojednán před 14. hodinou, tak bychom pokračovali zítra právě v bodu 77, sněmovní tisk 215, služební zákon.
Nevím stále, na co čekáme. Čtyřnásobně zvedá ceny společnost ČEZ v oblasti plynu od 1. července. Podobně se budou zvedat i ceny elektřiny a rovnou zde uvádím, nebude to poslední zdražení v tomto roce. Stejný problém zažívají energeticky náročné obory firemní. Nevím, nač čekáme v otázce redukování anebo odpuštění plateb za obnovitelné zdroje. Není zde schůze Poslanecké sněmovny, kde bych toto nepřipomínal, není schůze, kdy bych neukazoval příklady ze zahraničí. A pokud dnes slyšíme z Ministerstva průmyslu a obchodu, že se připravuje jakýsi speciální tarif, tak prosím pěkně, vezměme si tužku a papír a dopočítejme si, že to není nic jiného než komplikované řešení toho, co navrhujeme v rámci obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje můžeme odpustit nejenom ve výši jejich faktické výše, ale můžeme odpustit i ve vyšší výši, zjednodušeně řečeno, můžeme jít do záporu a krásně si tak nadávkovat podporu pro firmy a samozřejmě pro domácnosti, a to libovolně, jak si zvážíme. Udělalo to Německo. Dá se to udělat jednoduše přes drobnou změnu zákona, kterou zde navrhuji, a udělá se to přes Energetický regulační úřad.
Naše jednání s maďarskou stranou o rychlé a dobré a kvalitní lustraci - začalo to fungovat. To už je relativně slušný záchyt a ukazuje se, že tento způsob, který jsme nastavili s maďarským ministrem vnitra a pan policejní prezident se svým protějškem, začíná fungovat. A stále jenom poslouchat věty o tom, že nám chybí ta přesná představa. Neříkejte už tady, prosím, že to není žádné strategické plánování ani rozhodování. Od začátku ti lidé registrováni byli. Na Kacpech byli registrováni, jejich jméno, byli ztotožňováni. Pokud neměli doklady, neměli řádné doklady, my víme, kdo je na území České republiky. Jediný problém, který nám tady vznikl, je ten, že mnozí ti lidé se samozřejmě přesouvali a nesplnili si svojí povinnost toto nahlásit, anebo Českou republiku opustili. A my všemi metodami, které máme k dispozici, se k tomuto zpřesňování dostáváme. I proto jsme potřebovali nouzový stav, abychom tam ještě mohli dát i data ze systému MPSV, který jinak funguje zvlášť. Zjistěte si, kolik ty jiné země mají povědomost o tom, kde přesně se uprchlíci z jednotlivých zemí nacházejí. Další věc, která se tady objevila - za poznámky promiňte, já se tady musím dívat: proč vytváříme humanitární městečko - na to už jsem snad dostatečně odpověděl, abychom reagovali od pana kolegy Kotena na nějakou výzvu prezidenta Zelenského, že bude těm lidem brát občanství a podobně - my přece neřešíme ukrajinské záležitosti. Přistupuji k problému podle evropské legislativy, kterou jsme implementovali. To je lex Ukrajina, který jasně definuje, kdo má nárok na dočasnou ochranu v České republice. Poskytujeme ji ovšem všem, kteří na ni nárok mají. A my nelustrujeme v této chvíli, zda se jedná o člověka, který nějakým způsobem utekl nebo neutekl branné povinnosti ve své zemi původu. To nám opravdu nepřísluší, byť mě k tomu od začátku vyzýváte. To jsou ti příchozí, kteří tady jsou, a na tom poměru se nic zásadního od počátku krize do dnešních dnů nezměnilo. Potom se tady ukazují poznámky - modulární jednotky. Čekáme na potvrzení dánské strany, zda nám poskytne 500 kusů modulárních jednotek. Dánové nám to přislíbili. Můžete se bavit o tom, jestli by byly lepší modulární jednotky nebo nebyly, ty stany jsou ovšem velmi kvalitní, nejsou to nějaké stany, do kterých by zatékalo, nebo tam byla zima, a myslím si, že v současné době jsou dostačující. Ty modulární jednotky se nám můžou hodit třeba v měsíci září, když bude v nějakých regionech potřeba doplnit nějakým improvizovaným způsobem kapacitu třeba školek a podobně. Mimochodem, takové montované školky už se tady objevovaly dávno před válkou i pro potřeby českých dětí v regionech, kde to prostě byla potřeba, a do té doby my to budeme mít připraveno. Tak já nevím, kam se ženeme. Výrobci jsou shromážděni, poptáme, případně přímo nakoupíme, modulární buňky budou k dispozici, vytváříme problém jinde, než je. Je to jeden z bodů jednání, abychom se podívali na nějaké srovnání hladiny sociálních dávek v jednotlivých zemích. My se stále srovnáváme s Polskem a Maďarskem. Ano, tam jsme výše. Takže to není tak, že bychom byli magnetem, jak jsme tady několikrát slyšeli, jenom kvůli výši té dávky jako takové. Moc doufám, že to bude velmi brzy. Důvodem je časový odstup od udělení dočasné ochrany a zvýšená mobilita osob po Evropské unii nebo zpátky na Ukrajinu. Chceme tak zamezit vyplácení dávek osobám, které se v České republice nezdržují.
Doufám, že to, jakým způsobem přistupuje vedení Prahy ke svým vlastním voličům, ke svým vlastním občanům, si v nadcházejících volbách občané i voliči připomenou. Pane předsedající, děkuji za slovo a vám za pozornost.
Nyní požádám pana poslance Huberta Langa o jeho příspěvek do obecné rozpravy a připraví se pan poslanec Jiří Mašek.
Budu citovat z materiálu, který vytvořilo samo Ministerstvo vnitra. Ve své podstatě vždycky ten každý jednotlivý bod se pomalu, ale jistě, začíná naplňovat. To všichni víme, mnohokrát to tady bylo zmíněno. Hnutí ANO podpořilo všechny kroky vlády v počátku s přílivem uprchlíků. Samozřejmě nemůžeme nechat, aby tam někdo zabíjel ženy, děti a podobně. Na začátku jsme upozorňovali, že to není jednoduchá situace. Nějakým způsobem ta první fáze proběhla, to znamená ta příjmová fáze. K tomu bych se chtěl také dostat. Lex Ukrajina I ve své podstatě je takovým ořezaným základem této směrnice. To, že úplně všechno není ideální, přestože my jsme na to upozorňovali - pan ministr samozřejmě také reagoval, vždycky říkal: Ano, je to obrovský příliv lidí, nic není dokonalé, všechno se nějakým způsobem vyvíjelo. Jeden z bodů hovoří: Snaha o legalizaci dosud dlouhodobě nelegálních pobytů na území České republiky. Státní příslušníci Ukrajiny do doby vypuknutí válečného konfliktu opravdu byli jedněmi ze základních, když to řeknu slangově, zákazníků cizinecké policie na území České republiky. Samozřejmě cizinecká policie plnila svoje úkoly, ty osoby byly nějakým způsobem registrovány, dostávaly se do evidence nežádoucích osob. Další bod: Padělání cestovních dokladů cizinců, kterým je poskytována dočasná ochrana.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Ještě jednou jenom opakuji pro ty, co přišli, že budeme v tuto chvíli rozhodovat, zda povedeme ve druhém čtení obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Výsledek: přijato. A já tímto tedy otevírám obecnou rozpravu, kde máme několik přednostních přihlášek. Jako první se přihlásil písemně pan předseda Okamura, následně je zde přihlášená paní místopředsedkyně Kovářová a poté paní místopředsedkyně Vildumetzová. Děkuji. A pane předsedo, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy kvůli absenci funkční strategie ani po třech měsících nezvládá migraci z Ukrajiny. Podobně takto primátor Hřib z Pirátů rozhodl o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici. Jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN a pražského primátora za Piráty a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky. Číst předkládaný vládní návrh s důvodovou zprávou byla svým způsobem radost. Konečně Fialova vláda alespoň zčásti reaguje fakticky na velký tlak ze strany SPD a na naše připomínky a kritiku, kterou mohu shrnout do věty, že vládní pomoc migrantům z Ukrajiny je nesystémová, zbytečně plošná, čímž vláda Petra Fialy podporuje ekonomickou migraci a umožňuje zneužívání pomoci. I nadále platí výtka, že vláda opět postupuje nesystémově. Přijímání speciálního zákona lex Ukrajina je tedy z tohoto pohledu zcela evidentně politické divadlo. Myslím, že obchodník s ojetými auty, potravinami nebo koberci, rozhodně není válečný uprchlík. Neprchá před válkou a jezdí pouze za výhodným kšeftem. A je skutečně tristní, že tenhle již mnoho týdnů známý fakt, na který SPD jako jediná strana upozorňovalo, a ministři se kvůli tomu tady čertili, konečně až po mnoha týdnech potvrzuje i vláda v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Když to shrnu. Lidé, kteří pendlují za obchodem po Evropě, nemohou mít ani na sekundu žádnou speciální ochranu a podporu. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody.
Takže jsem přesvědčena o tom, že ta reakce by měla být daleko dříve a myslím si, že tím, že opozice velmi silně a hlasitě na některé ty věci upozorňovala a kritizovala, takže i na základě toho tady máme ten předložený návrh - a určitě je to dobře, že tady je - ale znovu říkám, ta reakce je pozdní. My neustále říkáme, že jedna z nejdůležitějších věcí, která do současné chvíle pořád nebyla splněna a je klíčová, je řádná evidence. Dneska jsme se na bezpečnostním výboru dozvěděli, že dočasnou ochranu na území České republiky získalo 360 000 lidí. A dneska pan ministr vnitra na bezpečnostním výboru řekl, že je asi v České republice 300 000 ukrajinských uprchlíků prchajících před válkou. Také mě velmi mrzí, že Poslanecká sněmovna schválila, že pan ministr vnitra jako národní koordinátor celé uprchlické krize předloží plán do 14. dubna, nejdříve to mělo být do 30. března, to bylo schváleno bezpečnostním výborem. My jsme dostali nějaký dokument, který v žádném případě plánem není. Potom přišel pan ministr vnitra s tím, že je vázán dalším usnesením bezpečnostního výboru, že tedy nám tento plán předloží do 18. května. My jsme se s panem ministrem vnitra viděli 19. května na prohlídce policejního prezidia, kde nám bylo slíbeno, že na dalším bezpečnostním výboru už nám tedy konečně ten plán představí, že s námi o tom bude diskutovat, že nám představí všechny konkrétní věci, všechny konkrétní pracovní skupiny, o kterých hovoří. A já pořád říkám, že ten plán je především důležitý pro hejtmany, starosty, ale pro všechny občany České republiky. Oni potřebují vědět a mít tu jistotu, co tady bude za měsíc, co tady bude za tři měsíce, co tady bude za půl roku, za rok. My jsme říkali: Musí tam být termín, musí tam být zodpovědná osoba. A když jsem měla možnost, ale zaregistrovala jsem to pouze mediálně, tak třeba paní starostka Prahy 10 o tom, že bude vybudováno stanové městečko v Malešicích, vůbec nevěděla.
Já mám na to trošku opačný názor, protože někteří experti upozorňovali na to, že pokud přijde pandemie velkého rozsahu, tak to bude nějaký takový typ pandemie, který nakonec nastal. Nežijeme v ráji, ale žijeme v reálném světě.
Následuje pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Lochman.
Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka, pana kolegu Letochu. Já se domnívám, že tam ta odpověď nepadla. My jsme chtěli pouze na základě zkušeností našeho kolegy něco doporučit. Vy tvrdíte, že tam padla vaše odpověď, já s tím nesouhlasím a podle mě jediný, kdo nás může rozsoudit, bude pan ministr vnitra. Já bych čekal, že u tak důležitého zákona tu bude i pan ministr Jurečka a pan ministr Válek, protože tam jsou i důležité věci, které se týkají sociálních věcí a zdravotnictví.
Vážení kolegové, jak vidíte, pan ministr vnitra je tu, jen si pan Králíček usmyslí. Já mám opravdu jenom jednu faktickou, pro pana předsedajícího, opravdu podle jednacího řádu faktickou.
Já jsem chtěl původně mluvit k pozměňovacímu návrhu, který tady načetl můj kolega Ryba, k tomu se asi ještě přihlásím, abych na to upoutal vaši pozornost, protože tady skoro nikdo nesedí. Vy jste tady možná někteří nebyli, ale ono to má některé podobné prvky. Tenkrát ten covid byla pro všechny novinka, a i přesto jste jako opozice po nás chtěli fakt jako velké detaily - vývoje, opatření, jak to bude navazovat, scénáře a podobně. To je první poznámka. A druhá poznámka. Děkuji, že přišel i pan ministr dopravy.
Další faktická poznámka pan poslanec Letocha, připraví se pan ministr Rakušan.
Já bych chtěl velmi stručně reagovat na to, jak tady padlo, že vláda na nás zapomněla. Já bych chtěl připomenout, že zrovna z opozičních úst jsem tady velmi často slyšel: Vláda neřeší nic jiného než covid, vláda řeší covid, vláda neřeší nic jiného. Taky si pamatuji, jak 24. února, možná poprvé v historii Sněmovny, Sněmovna zasedala v den, kdy byla svolána. Ale myslím si, že od té doby nikdo nemůže říct, že vláda tady nic nedělala, naopak. Ale není to pravda, vláda uprchlickou vlnu zvládla.
Nyní k faktické poznámce poprosím pana ministra Rakušana, připraví se pan poslanec Králíček.
Moc děkuju, já to vydržím, možná bych to zvládl i bez toho, ale povzbudilo mě to. Vláda nic neudělala? My jsme vytvořili systém, který funguje doteď, my jsme vytvořili systém, který se osvědčil, a ten systém jsme vytvořili jako první země v Evropské unii. A to, že to zvládly starostky a starostové, že to zvládli hejtmani, to je pravda, zvládli to skvěle.
Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Králíčka, připraví se pan poslanec Novák.
Dobrá, tak já už tedy pana ministra chválit nebudu, aby to neměl ještě těžší. Já bych jenom zareagoval na pana Lochmana, prostřednictvím předsedajícího. Máte pravdu, zmýlil jsem se, měli jsme několik měsíců menšinové vlády bez důvěry ministra vnitra.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? A jenom se zeptám, je možné hlasovat o obou bodech najednou, že bychom ty varianty hlasovali postupně o obou bodech? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?